Pane předsedo, to je faktická? Ne, takže potom až po panu ministrovi.
Děkuji za slovo. Máme ustavující schůzi, která je nepřipravena. A je potřeba si uvědomit, že ji nepřipravili zástupci hnutí ANO, konkrétně pan Babiš, Faltýnek a Vondráček, kteří vyjednávali za hnutí ANO. Stejným způsobem jsou nepřipraveny další výbory a další pozice v Poslanecké sněmovně.
Dále bych vás rád informoval o tom, že skupina poslanců, ta iniciační skupina pověřená ustavením volební komise, dne 14. listopadu jednomyslně schválila návrh, aby Poslanecká sněmovna vzala na vědomí ustavení volební komise Poslanecké sněmovny, a to pro volby konané touto Sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny po celé volební období, tedy po celé osmé volební období. Nyní bych tedy chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu, aby hlasováním přijala usnesení, v němž bere na vědomí ustavení volební komise Poslanecké sněmovny, a to pro volby konané na ustavující schůzi Sněmovny i pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny v osmém volebním období.
Nyní tedy zahajuji rozpravu a zeptám se, zda si někdo přeje vystoupit. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Je to v pořádku, takže budeme hlasovat ještě jednou o tomto návrhu usnesení. Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů Nemám informaci o tom, že by došlo k nějaké dohodě na úrovni předsedů poslaneckých klubů, tudíž rovnou otevřu rozpravu a zeptám se, kdo se do rozpravy hlásí. Hlásí se pan předseda Faltýnek, potom pan předseda Chvojka, potom pan předseda Farský. Pan předseda Chvojka.
Děkuji.
Při čísle 15 dva z poslaneckých klubů nebudou mít zástupce a myslím si, že by to byla škoda, protože zároveň mandátový a imunitní výbor, jeho členové mají možnost nahlížet do žádostí o vydání a v tu chvíli by dva z klubů, které jsou zastoupeny ve Sněmovně, tuto možnost neměly a byly by o ni připraveny. Děkuji za pozornost.
Ano. Paní poslankyně Němcová, potom pan předseda Bartošek.
Děkuji za slovo, vážený pane řídící schůze. Jako bývalá předsedkyně tohoto výboru, předsedkyně, která mu předsedala v minulém volebním období, považuji za naprosto zásadní pro demokratický chod demokratického parlamentu, aby v takovém výboru byly zastoupeny všechny politické strany. Základním důvodem, proč to říkám, je to, že tento výbor jedná neveřejně. To znamená, že pouze jeho členové mají k dispozici plnou sumu informací, která na tento výbor přichází. Není to pouze proto, že se domníváme, že přijde nová žádost o vydání pana poslance Babiše a pana poslance Faltýnka. Celé volební období si budou prosazovat a rozhodovat úplně, jak budou chtít.
K tomu, abyste mohli plnit roli opozice, a možná, že vy, kteří se dnes cítíte, že jste součástí koalice, do budoucna můžete být v opozici, tak pochopíte, že to základní, co potřebujete, je mít dostatek kvalitních informací.
Hezké odpoledne, vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové. To je pravda. Máme za sebou sedm volebních období a ani jednou se nestalo, že by některý poslanecký klub neměl zastoupení v tomto výboru. A už máme jeden dobrý precedens z tohoto volebního období. V tomto případě logicky vyšli ti, kteří mají nejvíc hlasů, vstříc těm, kteří mají nejméně hlasů. U všech jiných je to věc politické dohody a názory většiny. Tady, pokud projde návrh menší než 18, kterýkoliv, tak dva poslanecké kluby odřízne od informací. Nedostaneme konkrétní a nemůžeme to po nich ani chtít. U ostatních výborů, a mluvila o tom i paní poslankyně Němcová, vlastně v zásadě neplatí tento argument. Nepamatuji si případ, že by poslanec, který není členem výboru, nedostal slovo na jiném výboru. Myslím, že je to naprosto běžné, zdvořilé a že to bude pokračovat i v tomto volebním období.
Pan poslanec Stanjura mě předešel. A já jsem chtěl především zdůraznit, že nikdy v minulosti se nestalo, aby nějaká politická frakce neměla své zastoupení v mandátovém a imunitním výboru. Pravda, nikdy tady také nebylo tolik frakcí. A dovolte mi jednu historickou vzpomínku. Proto také dlouho v jednacím řádu naší Sněmovny existovalo jako minimální číslo pro založení poslaneckého klubu deset. Protože míň jich být nemohlo při starém poměrném zastoupení. Ale ty dvě instituce, to je volební komise a to je mandátový a imunitní výbor, kde vám nikdo jiný nemůže garantovat férovost toho procesu a férovost toho jednání než ten váš vlastní zástupce, tam by toto pravidlo dodrženo být mělo. Proto se velmi přimlouvám za návrh pana předsedy Farského. Děkuji za pozornost.
Mám tady přihlášku k faktické poznámce.
Pokud by se odsouhlasil počet 13, tak klub STAN by tam neměl své zastoupení. Ale nejenom nám poslancům, ale také našim voličům, kterých bylo více než 260 tisíc.
My jsme o tom vysílali informace do médií. A nyní přicházejí návrhy, které mají ten počet snížit tak, aby se tam zástupce STAN vůbec nedostal, a tedy logicky nemohl ani stát v čele toho výboru. Historicky ta situace už tady byla.
Ale to jsem nechtěl, to jen jako odpověď na to, co tady znělo. No jo, ale v tom případě - a s tím jsme tak nějak také počítali i v tom počtu 13 - je Demokratický blok zastoupen. Mám pocit, že ano.
Já si velmi vážím toho, že pan předseda Kováčik zaznamenal vznik něčeho, co se jmenuje Demokratický blok. Takže tento argument neobstojí před tím, že v mandátovém a imunitním výboru by měly být zastoupeny všechny frakce. Já vám to ofotím a dám vám to osobně, pane předsedo.
Mým prostřednictvím.
Skutečně daňového poplatníka to nestojí ani korunu, není to žádné korýtko. Takže já bych se také přimlouval za to, aby tam každý poslanecký klub měl svého zástupce. To dává asi logiku. Skutečně Sněmovnu ani občany to nebude stát nic.
Děkuji.
Ale já bych vás chtěl požádat, abyste nehlasovali silově, ale abyste hlasovali demokraticky.
A 6 z 11, asi umíme všichni počítat, znamená vždycky dostatečnou většinu na cokoli. Takže u počtu 11 to vím.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, ani já jsem nečekal, že na prvním zasedání Poslanecké sněmovny budu vystupovat, ale když tady slyším tu technicistní diskuzi o tom, jestli 13,5 vlastně znamená 15, a my tady máme poměrně jednoduchý a přehledný návrh pana předsedy poslaneckého klubu Starostů a nezávislých Farského o tom, aby mandátový a imunitní výbor měl 18 členů, respektoval tak základní demokratickou danou, že mandátový a imunitní výbor prostě má být zastoupen všemi hnutími a stranami ve Sněmovně, a mně opravdu překvapuje, že na prvním zasedání Poslanecké sněmovny se ukazuje, že velkorysost vítěze, kterým je bezesporu hnutí ANO, je prostě nulová! Podívejte se, že my si neříkáme o funkce. My si říkáme dobrovolně o práci, my si říkáme dobrovolně o to, abychom mohli plnit roli opozice v Poslanecké sněmovně. Já skutečně nechápu a chtěl bych to od někoho vysvětlit, kde je ta bariéra k tomu, aby prostě měly všechny strany a hnutí možnost pracovat v mandátovém a imunitním výboru. Vždyť se přeci o nic nejedná. My vás o to tady s pokorou žádáme, s pokorou nejmenších klubů žádáme vítěze voleb, aby byl velkorysý. O nic jiného tady dneska nejde!
Pan ministr Jurečka, potom pan předseda volební komise.
Prostě na těch věcech byla shoda napříč celou Poslaneckou sněmovnou. Minulý týden žádná taková schůzka nebyla. A to je to, co nám nejvíc vadí, co jsme kritizovali, že prostě není dohoda, která byla slibována.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, mě mrzí, že ta dohoda není, že je to už v úvodu takhle složité, ale holt tak asi bude vypadat naše volební období, že to nebudeme mít tady ve Sněmovně jednoduché. Já za volební komisi a za sebe chci poděkovat panu poslanci Stanjurovi za ta slova o zkušeném předsedovi volební komise, ale musím říci, že tohle je i pro mě nová situace. A já se teď zdržím těch politických proklamací nebo prohlášení, budu hovořit čistě technicistně. A já tam vidím dvě možnosti. Musel by to být návrh, který předložíme vám, Sněmovně, a o tom návrhu by se muselo hlasovat. A pak mě napadá ještě jedno možné řešení, jak z té situace ven. Ale berte to teď jako moji rychlou reakci na ten spor. To respektuji.
Fakticky pan poslanec Stanjura.
Tak sami zvažte, co je lepší. Vy nám jako volební komise podáte tuto zprávu. Nemůžeme takhle postupovat, že budeme hlasovat po jménech ve smyslu, že rozhodneme, kdo má dva a kdo má jeden, to popřeme zákon. To je celé. Nám to nepřipadá vhodné, ani efektivní.
Čeká nás poslední bod této části jednání a to je
Pane předsedající, děkuji za slovo. My jsme na své první schůzi 15. listopadu přijali usnesení číslo 5, kterým jsme stanovili lhůty pro podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru, dále na kandidáty na předsedu Poslanecké sněmovny a na ověřovatele Poslanecké sněmovny. Prosím tedy, aby jednotlivé kluby podaly své návrhy. Jaký bude jízdní řád? My ještě dnes v 18 hodin zasedneme, přijmeme usnesení na volební komisi. Takže ještě dnes večer, až zasedání komise skončí, tak tu informaci obdržíte, jak ty návrhy vypadají. A ode mne ještě jedna důležitá informace. Vím, mám avizovanou reakci, že kolegové nebudou všichni souhlasit. Děkuji za pozornost.
A vy v této chvíli říkáte, že máme 75 minut na to, abychom svolali kluby, udělali nominace, protože vy někam spěcháte.
Než dám slovo dalším přihlášeným, tak se to pokusím zjednodušit.
Na volební komisi proběhla docela obsáhlá debata a naopak volební komise, pane předsedo volební komise prostřednictvím pana předsedajícího, se dohodla na tom, že se vyhlásí pouze nominace na předsedu, ověřovatele zápisu a členy výboru. To znamená, není pravdou, že by se volební komise o tom nedohodla. Naopak se dohodla, výsledkem této dohody je usnesení. Ten se podle mě může dát za poslanecký klub, ale ne za volební komisi.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, jako člen volební komise musím říct, že jsem v této ctihodné Sněmovně necelé tři hodiny a nestačím se divit. Takže přesně to, co říkal můj předřečník, je pravdou.
Mně to nedá na to nereagovat. Pane předsedo Kolovratníku - vaším prostřednictvím - nejste tady tři hodiny. Máte za sebou jedno volební období jako předseda volební komise.
Mrzí mě reakce pana kolegy Bartoška. Teď se obracím na pana poslance Munzara. Pravda je - to nemohu nijak zpochybnit a nechci ani ohýbat nebo zkoušet, kam až to bude možné, jednací řád a vaši vůli v tom smyslu, že já sám o sobě si teď nějakou lhůtu vyhlásím.
Pokud se do rozpravy nikdo dále nehlásí, tak rozpravu končím. Výborně. Děkuji za konstruktivní přístup.
Ale je to jenom výjimka.
Tak pan předseda Kováčik a potom pan předseda Faltýnek.
Dneska je to tady, kolegyně a kolegové, samý blok.
Děkuji. Pan předseda Faltýnek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl podpořit také ten návrh po poradě v našem klubu na 19 členů. Pro volby, ano pro volby.
Tak aby bylo úplně jasno - až budeme potřebovat tiskového mluvčího, tak si někoho najdeme v Demokratickém bloku a nebude to Jaroslav Faltýnek. Já jsem ten dokument odevzdal předsedovi volební komise. Tak nám tady neříkejte, na jak dlouho to je nebo ne, nechte to na nás. Pokud to bude všechno dobře, tak to budeme mít velmi rychle hotovo. Takže to není žádný takzvaný bok. Je to sdružení klubů za účelem voleb podle jednacího řádu.
Ještě vidím přihlášku pana poslance předsedy Farského a ještě pan předseda Michalík.
Protože když se podíváte na tu tabulku, tak při 18 členech má hnutí ANO 7 členů a při 19 členech má hnutí ANO 8 členů.
Takže já ten váš návrh registruji. Pan poslanec Chvojka navrhoval 15, tento návrh byl stažen. Pan poslanec Farský navrhoval 18, tento návrh byl stažen. Takto o tom budeme hlasovat. Já jsem ho měl připravené na počet návrhů tři a více. Pokud je pouze návrh a protinávrh, tak si myslím, že to můžeme zvládnout takto. Je jasné, o čem hlasujeme? Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme návrh usnesení schválili. Takže pustím faktické. První pan vicepremiér Bělobrádek. Potom pan poslanec Pikal fakticky a pak pan poslanec Benda, Bartošek a další s řádnými přihláškami.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, ve volební komisi jsou zastoupeni všichni. Je to logické. Je to kvůli volbám. Tam jde přeci o citlivé věci. Já už jsem o tom mluvil a znova se na to ptám. U těch voleb je to jasné. A myslím, že to stejně tak jasné je přeci u té kontroly, která je v mandátovém a imunitním výboru. Nevidím v tom rozdíl.
Děkuji.
Děkuji. Mně tedy přijde zvláštní, že my Piráti tady máme vykládat ten zákon, ale asi je to potřeba. Každý klub potom má nějaký odhad, kolik členů výboru na něj připadá. Můžete si k sobě připojit nějaké nezávislé poslance, kdyby se vyskytli do té doby. Podle toho volebního čísla se vypočítá, kolik na kterou frakci připadá mandátů v daném výboru. Pokud by tam byly zbytky, to číslo se automaticky zvětšuje podle zákona. Pokud jsou tam stále zbytky, což se může stát, máme zvláštní situaci, že dvě dvojice klubů mají stejný počet mandátů, takže ta volební čísla jsou často stejná, k těm zbytkům dochází často, znovu se to zvyšuje.
Pan poslanec Benda s řádnou přihláškou.
Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, nečekal jsem, že budu na první schůzi vystupovat. Psali jsme ho tak proto, aby vždycky všechny kluby měly zastoupení podle svého výběru. Říkám podle svého výběru. Proto se výbory ustavují na základě zásady poměrného zastoupení a jinak to býti nemůže. Takže nemůžeme hlasovat. K tomu, co říkal pan kolega Pikal. Má hlubokou pravdu, ale jenom v některých číslech. Tam je problém, že se, ano, stanoví se to směrné číslo a písmeno c) jasně říká, jak se rozděluje. Pokud má někdo půlku... pokud má někdo zbytek, přidělí se tomu, kdo má větší zbytek. Pokud ty zbytky jsou stejné, přidělí se většímu klubu. Tam je stále ještě jasno. Jediný problém vzniká v situaci, kdy stejný zbytek zůstává pro dva kluby, které mají stejné číslo, což je přesně dnešní situace, situace Pirátů a SPD, která je neřešitelná. A pak ten, kdo navrhne - ten, kdo navrhne. A je mi líto, že to je pan kolega Kováčik, který je jinak tady poměrně zkušeným matadorem, který navrhne vchod do neřešitelné situace a pokouší se tím zablokovat jednání Poslanecké sněmovny, tak jak bylo řečeno. A o tom musí Poslanecká sněmovna zřejmě znovu hlasovat. Takže prosím pana kolegu Kováčika, aby svůj návrh stáhl a neblokoval dál jednání Poslanecké sněmovny.
Kolega Bartošek byl přihlášený řádně, takže nemusí uplatňovat faktickou. Já si na ty nové tituly ještě nejsem schopen zvyknout. Prosím.
Já vám děkuji za slovo. To skutečně mělo být domluveno před ustavující schůzí.
Mám to brát jako procedurální návrh? Já o tom samozřejmě nechám hlasovat. Jenom prosím pana poslance Bartoška, aby tedy přesně zformuloval tu podmínku. Je tady avízo poslaneckého klubu ANO na přestávku, ale procedurální návrh se hlasuje bez rozpravy. Tento návrh přijat nebyl. Pokud si ji přeje uplatnit, tak mu dám prostor. A pak dám slovo panu předsedovi Faltýnkovi.
Děkuji. Chtěl bych poprosit představitele toho bloku, zda by nám jasně řekli, zda ten blok chtějí použít jako blok pro účely výpočtu toho poměru, nebo ne. Nám v tom nebylo úplně jasno. Děkuji.
Ale teď jste přihlášen vy, pane předsedo. Tak buď nám něco řeknete, nebo stáhněte přihlášku.
Takže pan předseda Stanjura nechce odpovídat.